Já mám pocit, že celá ta diskuse z vaší strany je vedena "podle sebe soudím tebe". Nejdřív to bylo úsměvné, ale pak jsem si říkal, že vaše slova je potřeba si vzít velmi vážně za svá, jako to zhodnocení, protože vy s tou korupcí máte skutečně největší zkušenosti. A to, co tady předvádíte, to je v podstatě - snažíte se získat ten střední a živnostenský stav. Nevím, co je na tom tak nesrozumitelné.
Pěkné dopoledne. Já bych se obrátil prostřednictvím předsedajícího na pana profesora Fialu. A já si myslím, že on byl na jiné konferenci s panem Borisem Lalovacem, než jsem byl já, a mluví možná o jiném Chorvatsku. Asi jsou dva ministři a dvě Chorvatska. Vždyť oni jsou v pohodě. Řekl, jasně řekl, že to nic nepřineslo. Není to pravda. Dokonce to hodnotí víc, než kdyby se tam dělala reforma zdravotnictví. To je první věc. Víte, o čem říkal Boris Lalovac, že to je? O zavedení jakési morálky, protože morálka, to je to první. Není primární hospodářská krize, ale primární je mravní bída a morální krize. Tu tady možná teď máme a tímto máme šanci trošku posunout, to ostatní z toho přijde dál. A víte, co řekl ministr financí Slovenska Peter Kažimír?
Nyní pan poslanec Karel Rais k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A to si myslím, že je hodně důležité.
Ještě nezačnu tím, co jsem chtěl říkat. Chorvatsko se nám tady dnes vrací takřka v každém vystoupení. Posilujeme pravomoci tajných služeb. Pan kolega Gabal tady před chvílí říkal, jak bychom neměli být technologicky zaostalí. Ono to má dvě stránky. Já bych vám chtěl přesto jednu chorvatskou inspiraci, která pro mě osobně byla v životě velmi silná, na léto doporučit.
Prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova. Připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, stále slyším chválu, kterou ministr Andrej Babiš pěje na elektronickou evidenci tržeb. Dosud však nevysvětlil, proč opatření zavádí, když finanční úřady mají již nyní dostatek informací, díky kterým mohou proti nepoctivcům zasáhnout. Nerozumím opatřením, jejichž náklady jsou vyšší než očekávaný výnos. Každý rok potom občané vytáhnou z kapes 450 mil., aby systém zůstal v chodu. Mnohem nepřijatelnější je však pro mě rozměr morální, když chce ministr financí uplatňovat koncept kolektivní viny. Desítky let působím jako vysokoškolský pedagog, proto vím, že mnozí studenti se snaží při testech podvádět. Nebudu ale přece a priori soudit, že všichni studenti jsou podvodníci, a proto bude každého z nich nutno sledovat zvláštní kamerou. Působím v technických oborech, kde mnozí z nich začínají podnikat ještě na vysoké škole. Začínají často bez kapitálu, stačí jim jen jejich inteligence, nápad, odhodlání a důslednost, aby vytvořili firmu a časem třeba přibrali zaměstnance. Pan Babiš však říká, že registrační pokladny a elektronická evidence tržeb se nakonec bude týkat všech. Podnikání je pro ně především cenná životní zkušenost, ačkoliv někteří možná neuspějí. Jako pedagog vím, že v mladých lidech je nejdůležitější vzbudit zájem, nadchnout je, nekomplikovat zbytečně věci, které mohou být jednoduché. Vadí mi, že v návrhu na zavedení registračních pokladen a evidence ožívá atmosféra třídního boje, kdy celá skupina společnosti je ostrakizována, pasována do role zločinců. Přitom živnostníci jsou lidé, kteří nejen že práci odvedou, ale hlavně si ji musí zajistit. Každý den hledají své zákazníky, aby vůbec mohli pracovat. To vyžaduje obrovskou odvahu a nasazení. Čísla totiž mluví jasně. Inspirujme se třeba v Německu. Tam ale žádné registrační pokladny nenajdeme. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl jenom konstatovat, že ti mladí lidé, o kterých tady mluvil můj předřečník, na rozdíl od něj vědí, že registrační pokladna je například toto a budou s ní umět zacházet bez ohledu na to, jakým způsobem je vzdělávají. Tak odstraňme semafory a dopravní značky. V určitých věcech prostě musí být pořádek a výběr daní je zcela určitě jeden z nich.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dnešní debata na tohle téma byla velmi košatá, velmi obsáhlá.
Nikdo nepochybuje o tom, že výběr daní je jednou ze základních úloh státu a stát by měl hledat řešení, jak daně vybírat. V tomto případě ale nejde o lepší výběr daní ze strany státu, ale jde o přenášení této povinnosti, této úlohy státu, na podnikatele, aby za svoje vlastní peníze sami sebe kontrolovali. To je naprosto špatná koncepce výběru daní, i kdyby výběr daní byl skutečně tou hlavní motivací, se kterou se registrační pokladny připravují, a o tom já tady velmi pochybuji. Když se podíváme na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, můžete ty zprávy samozřejmě zpochybňovat, ale berme to jako nějaký soubor dat, který máme k dispozici, tak podle Nejvyššího kontrolního úřadu je pouze 7 % výpadku DPH zaviněno malými podnikateli a živnostníky. A přesto Ministerstvo financí soustředí veškerou energii, veškeré finanční prostředky, celé své úsilí právě na tuto skupinu živnostníků a drobných podnikatelů. Proč asi? Dneska je situace taková, že Finanční správa má všechny informace, které potřebuje k tomu, aby identifikovala, kdo případně daně neplatí, kdo krátí DPH, kdo se chová nějak nestandardně. Úředníci místních pracovišť finančních úřadů samozřejmě nežijí ve vzduchoprázdnu, mají dostatek zkušeností, dobře znají poplatníky ve svém okolí, provádějí kontroly a mohou tyto lidi identifikovat. Nepotřebují k tomu zavádění nějakých dalších složitých systémů. Takže kde máme ten zlepšený výběr daní? Za druhé. Registrační pokladny, elektronická evidence tržeb, jsou složitou plošnou restrikcí, která bude šikanovat podnikatele a bude komplikovat život nám všem, tedy zákazníkům. Stát říká, že chce trestat nepoctivé, ale místo toho a priori postihuje všechny poctivé a slušné podnikatele a komplikuje jim život. A bude postihovat i nás všechny ostatní, protože nákupy s povinným vydáváním účtenek se nepochybně zkomplikují a mnohde i prodraží. A kdybych i připustil, že nemají potíže s daty, tak já třeba poměrně často mám potíže s tím, abych si z tiskárny vytiskl nějaký dokument, protože zrovna něco v tu chvíli nefunguje. Třeba je to moje chyba, ale jestli je to moje chyba, tak předpokládám, že takových chyb se může dopustit spousta dalších lidí. A můžeme se také ptát, kolikrát denně se stane třeba to, že v nějaké tiskárně zrovna dojde papír, když si dítě půjde před školou koupit rohlík nebo něco podobného do prodejny. Budou tam všichni čekat, bude se to všechno zdržovat. Ale tou hloupostí zkomplikujeme řadě běžných občanů každodenní nakupování a zkomplikujeme jim život. Aspoň v Chorvatsku, protože chorvatský ministr financí, když byl na návštěvě v České republice, tak říkal, že se sice nepovedlo zvýšit výběr daní v Chorvatsku, ale že ten systém přinesl velmi cenné informace, a doslova řekl - cituji: "Vidíme, kolik má podnikatel na účtu, co si kupuje, a jestli na tom vydělal." Tak já v tomto tedy žádná pozitiva nevidím. Systém je drahý, zatíží zejména drobné a střední podnikatele a živnostníky, ale zatíží samozřejmě i rozpočet státu a finančně bude mít dopad s velkou pravděpodobností i na samotné zákazníky.
Děkuji za slovo. K panu Laudátovi, který jinak interpretuje pana Borise Lalovace. Ono to bylo v chorvatštině, možná jste měl nějaký jiný překlad a samozřejmě mohly vzniknout nějaké diskuse, ale ta primární myšlenka byla jasná. K panu Kalouskovi. My jsme tu měli spolu v prosinci 2014 už debatu o chorvatském modelu. Bylo to v rámci střednědobého rozpočtu. A já jsem vám říkal: Ten náš rozdíl je v tom - to, co vy označujete za šikanu na podnikatele, my to označujeme za spravedlivý a transparentní přístup. A v tom se, bohužel, asi neshodneme. Děkuji.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
On oceňoval 20 nejlepších plátců, ten 20. byl kolem 400 milionů a Agrofert mezi nimi nebyl. Proč si myslíte, že ve stavebnictví a v dopravě ti lidé jsou mnohem... Tam to chce Babiš regulovat, kdežto jinde je mu to jedno. Věřte tomu, že je mnohem efektivnější.
Tak. Nyní pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Novotný, Koníček, Plzák a poté pan ministr Babiš. Všichni faktické poznámky.
No tak kde to jsme? Děláte tady z toho kocourkov ještě větší, než tady byl.
Nyní pan poslanec Martin Novotný k faktické poznámce, připraví se k faktické poznámce kolega Koníček.
Kolegyně a kolegové, slibuji, že budu stručný. On má skutečně známou pasáž o tom, že příčinou hospodářské krize je morální bída. Technickými zásahy ji však překonat nejde. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Nevím tedy, jestli byste si měli brát Tomáše Baťu jako toho, kdo zaštiťuje vaše technické řešení morálky českých podnikatelů.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím, že kolega Nykl říkal metaforizovat a pan kolega Kalousek slyšel metabolizovat. Stacionární radar. Je to v obci, je to nějaká šikana?
A k tomu dotazu. Kdyby konsolidovala, tak můj koncern je jedenáctý. Takže nemám žádnou firmu mimo Českou republiku, tady platím daně. Ty daně, které v minulosti nějací kmotři tady rozkrádali. To byl také jeden z důvodů, proč jsem udělal to hnutí. Já strašně rád budu s vámi argumentovat, ale přestaňte už s těmito invektivami a lžemi.
Vracíme se do rozpravy.
Jsem dlouholetým místostarostou menšího města a i z této pozice varuji před tím, že povinnost elektronicky evidovat tržby se promítne negativně zejména na venkově. Už nyní v menších městech, pokud jste si toho nepovšimli, a já věřím, že to vnímáte, ubývají obchody, stravovací zařízení a místní hospody, protože se jejich majitelům ten náročný provoz spojený s administrativou a spoustou povinností vlastně nevyplatí. Snaha zavést elektronickou evidenci tržeb po vzoru Chorvatska povede nepochybně k ještě dalšímu úbytku těchto služeb. Snížení počtu podnikatelů v této oblasti nakonec přiznává i důvodová zpráva, můžete si ji přečíst. Podle ní si část lidí najde jiné zaměstnání, část skončí na úřadech práce. Nejsou to pánové ani Babiš - který přišel - ani Sobotka, ani pan Havlíček Karel. Jsou to stovky, možná tisíce živnostníků, kteří každoročně bojují o přežití. Čeho se ale bojí nejvíce, to je budoucnost. Pan Babiš jim totiž tímto návrhem zákona vzkázal, že budou ve společnosti hlavním otloukánkem a lidmi, kterým stát bez váhání znovu může naložit na záda. Nechci malovat čerta na zeď, ale výše zmíněná totální kontrola se dá koneckonců kdykoli zneužít.
Dobře, děkuji.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, snad prosím pochopíte, protože si myslím, že to je docela důležité sdělení, že počkám, až pan předkladatel dotelefonuje. Já jsem se tady pokusil ve své úvodní řeči zdůraznit, že to, jak dokážou někteří oligarchové typu pana ministra financí Babiše tzv. optimalizovat své daně, že to znamená daleko větší úniky oproti předpokládanému výběru daní, než jsou jakékoli úniky živnostníků. Když dokazuji, že neumí vybírat daně, čerpám výlučně z otevřených zdrojů Ministerstva financí. Takže teď rovněž si dovolím citovat pana místopředsedu vlády, jak se vyjadřuje k tomu, jak on platí nebo neplatí daně. Prosím, abyste si když tak ověřili v záznamu, že jsem v tomhle případu přiznal ano, to máte pravdu, pokud platíte daně i jinde, tak je to zkreslený údaj. Jistě chápete i vy, kteří fandíte panu ministru Babišovi, že tyto dva výroky jsou v přímém rozporu. Jestli chcete rozluštit tu hádanku, dovolím si vám říct, že lhal každý den, protože on jinak nepodniká a jinak tu politiku nedělá. Mě to nepřekvapuje, já to vím.
Vládní návrh zákona zavádí povinnost podnikatelů přijímat tržby v hotovosti prostřednictvím zařízení odesílajícího zprávu o uskutečněné platbě finančnímu úřadu. Byla tady velká diskuse o tom, co ta účtenka, kterou tady tak teatrálně přinesl ministr financí, má obsahovat, či nemá. Ona skutečně neobsahovala to, co je uvedeno v důvodové zprávě. Také by tam měl být údaj, zda je tržba evidována v běžném, či zjednodušeném režimu, případně další položky týkající se DPH nebo zprostředkujícího poplatníka. Obdobné údaje samozřejmě musí být na té účtence. Za neodeslání zprávy o uskutečnění tržby je zákonem stanovena pokuta do 500 tis. korun. Může být však také nařízeno uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti. Cituji pana ministra financí Babiše, reakci na to, pro koho skutečně bude platit, či nebude elektronická evidence tržeb. Citace: "Děkuji, pane předsedající. Já vím... a tak dále. Nevím, jak vám mám vysvětlit, že kopírovací služby nejsou restaurace a hotel. Znovu opakuji: restaurace, hotely, maloobchod. Maloobchod - to je Tesco, Billa, Vietnamec. Vláda může stanovit nařízením, které tržby nepodléhají evidenci. Evidovány nemusí být tržby, pokud podíl povinně evidovaných tržeb tvoří méně než 20 % příjmů poplatníka a zároveň méně než 2 miliony korun. Zajímavě se mění pohled na přínos elektronické evidence tržeb. Jak už tady řekl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek, to skutečně jdeme s kanonem na vrabce. Tady jsou podstatně jiné mechanismy, které mohou napravit podnikatelské prostředí. Provoz systému. Vysoké náklady na provoz systému. A to jsou prosím zase analýzy odborných ústavů. Ti slušní budou naopak tímto nařízením postiženi. Chci říct jednu věc, že neplatit daně je trestný čin už dnes. Znovu opakuji, my tímto nařízením jdeme kanonem na vrabce. Mohli bychom použít jednodušší nařízení, zjednodušit daňovou legislativu, a výsledek by byl naprosto stejný. Díky ministru financí Babišovi skončí celá řada živnostníků, přesunou se do šedé zóny a to bude výsledek práce hnutí ANO a ministra financí Babiše.
Děkuju panu poslanci Kučerovi. Já to myslím zcela vážně. Myslím, že už toho dnes bylo poměrně dost. Myslím, že si to všichni vyfotili.
"Nemám žádnou firmu mimo Českou republiku, jenom tady platím daně!" - že jste schopni to akceptovat. Že jste schopni akceptovat, že váš šéf je zloděj a lhář! A pak mu dál říkejte šéfe.
Takovou jsem myslel. Takže se omlouvám, špatně jsem se vyjádřil. Myslel jsem offshorovou firmu.
Děkuji.
Prostřednictvím pana předsedajícího, promiňte, pane velkopodnikateli, ministře financí a největší dojiči veřejných rozpočtů, že to od sebe nemohu oddělit, protože my tu diskutujeme ten problém, kde je ten nevýběr daní. On je přesvědčen, že ten řezník Havlíček z Klatov poškozuje ty veřejné rozpočty víc než pan Babiš z Průhonic. Vzhledem k tomu, že má dalších 200 firem, můžete násobit, sčítat a spekulovat. Ale za to mohou tihle, tihle oligarchové, kteří nezaplatí ani korunu, pak chtějí miliardy dotací, pak jsou tady šílené deficity. Ty deficity jsou proto, že oni chtějí ty dotace, a když je to bezvýchodné, tak říkají, že za to mohou ti svobodní živnostníci. Někdo si to uvědomovat chce, možná ne. No ale potom nemůže platit to, co řekl o tři dny později, že nemá nikde jinde žádnou firmu a že platí daně jenom v České republice. My samozřejmě všichni víme, že firmy má i v Německu a na Slovensku a tam také platí daně. Nemám žádnou firmu - teď cituji ministra financí, majitele Agrofertu - nemám žádnou firmu mimo Českou republiku. Vy nemáte firmu v Německu, prostřednictvím pana předsedajícího? Proč nám tady takhle strašně lžete, když máte ty firmy mimo hranice téhle země? Znovu odkazuji na otevřené steno. Proč není schopen z prosperující firmy zaplatit korunu na daních České republice, i když si z té firmy vytáhne téměř 3 miliardy. Teď mluvím o Synthesii Pardubice. A ve druhém a ve třetím čtení vás budu seznamovat s výročními zprávami dalších společností Andreje Babiše. A budu citovat jenom otevřené zdroje, nebudu si nic vymýšlet, nebudu lhát. Budu říkat jenom to, co on uveřejňuje. Jenom si toho nikdo nevšímá, protože on přitom křičí, že nejvíc kradou ti živnostníci.
Je to zaměstnanec? Pak mi tedy ta pokuta půl milionu připadá fakt docela krutá. Protože se to týká jenom fyzických osob, ne těch podnikatelů. Týká se to jenom těch fyzických osob. Neděláváme to tak v zákonech. Většinou jsou drobné přestupky, které mají nějaký rozsah, ale rozsah nula až půl milionu je opravdu nebývalý a připadá mi to nenormální. No, upřímně řečeno - a mám pocit, že zrovna z toho Chorvatska takové případy jsou a obávám se, že v České republice se stanou velmi rychle a velmi často - tohle je přece návod k tomu, jak zrušit svoji konkurenci. Tu hospodu přijde finanční úřad zavřít.